Při tomto procesu byly dodrženy nejen veškeré zákonné předpisy, ale i vnitřní předpisy Ministerstva financí. Takže ministerstvo výrazně přispělo k úspoře finančních prostředků. Tak já, který nepoužívám počítač, tak jsem se dozvěděl, že to překlopili z formátu PDF do nějakého jiného formátu a nějaká tabulka tam přeskočila. Takže je to stejná studie. Tak to je buzerace! Vy nemáte nic konkrétního!
Nyní faktická poznámka pana kolegy Laudáta, poté faktická poznámka pana kolegy Koníčka. Ne, pan kolega Laudát vzdává.
To bylo konstatování, já to za buzeraci nepovažuji. A ozval jsem se. Mzdy jsem s vámi řešil pouze jedním dopisem, a to tím, když jste vy tady ve sněmovně řekl, že jste mně všechno vysvětlil, vašemu výboru. A bohužel to zase nebyla pravda, protože jste to vysvětloval mandátovému a imunitnímu výboru, ne kontrolnímu výboru. A řešil jsem pouze situaci, kdy v prohlášení - odevzdával jste dvě prohlášení, jedno jako ministr, jedno jako poslanec. Takže, prosím vás...
Prosím, aby po sobě poslanci nepokřikovali.
Ona je to vážná věc, prosím vás. To je prosím zákon o střetu zájmů.
Faktická poznámka pana ministra financí a místopředsedy vlády.
Já bych jenom chtěl připomenout, že běží asi 38. hodina čtení EET, a nevím, proč tu řešíte mzdu. Já jsem vám to zdůvodnil, měl jste to na papíře. A já vím asi, že vám bylo špatně, když jste viděl tu mzdu, ale to je váš problém. Já jsem zaplatil jako fyzická osoba tady skoro 300 mil. korun za posledních deset let! Tak neřešte moji mzdu! Tady EET řešíme, neřešíme pokladničky. I když to má souvislost, já to chápu. Ale to je moje soukromá smlouva. A to, že to úředník nedal, tak mám jich 25 tis., těch úředníků! Takže už to tam bude za hodinu! Tak já skutečně nevím, co chcete ode mě. A já jsem mluvil o externí smlouvě na IT. Nemáme externí smlouvu na IT. Debata byla o IT. Tak vy zase to vytrhujete z kontextu.
Jestli tady dojde k tomu, že ubude nějaký počet podnikatelů... ... no prosím, s tím musíme počítat asi. . Ano, ale co to je za podnikatele, kteří ubudou -
Prosím, ať nevedeme tento spor.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Myslím si, že takových je nás tady možná víc, a proto v souladu s jednacím řádem navrhuji revokaci tohoto usnesení.
Přivolám kolegy z předsálí. Je zde tady návrh na revokaci. Všechny vás odhlásím. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem na revokaci, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh nebyl přijat. S přednostním právem si přeje vystoupit pan předseda Sklenák. Prosím pana předsedu Kalouska.
To byla žádost o revokaci, kterou může vznést pouze ten, kdo chce změnit své hlasování. Já jsem vás podpořil při tom návrhu paní poslankyně Jermanové a pak jsem dospěl k názoru, že to bylo chybné rozhodnutí.
Ano, děkuji.
Protože ona přesně řekla, o co Babišovi jde.
Pan předseda Stanjura stahuje, takže se vrátíme do rozpravy.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové. A on říká - nevadí, stejně zaplať! A jak to v tom Půlnočním království fungovalo, to všichni dobře víme. Jaké zvýšení daňových výnosů nastane v případě zavedení EET.
Aspoň všichni nezávislí znalci, se kterými jsem hovořil, říkali, že slovo studie se na to použít nedá.
Mě, abych řekl pravdu, vystoupení pana poslance Zlatušky poměrně zaskočilo. A mě naprosto děsí, že lidé jako pan poslanec Zlatuška toto bagatelizují. Toto je naprosto zásadní věc. Tato sněmovna nedostala správné podklady, nedostala kompletní podklady, dostala podklady, které jsou nevyvážené. Dostala podklady, které absolutně zdůrazňují pouze pozitiva celé záležitosti a neupozorňují na rizika. Že to přejdeme pouhým mlčením.
Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa.
Zareaguji na slovo paskvil. Takže pokud budete hovořit o paskvilu, tak bych byl hodně opatrný.
Zatím mám pocit, že zrovna v těchto dnech jsou to dva roky, co tato vláda vládne. Budoucnost to ukáže. Stačí, aby se ochladila ekonomika, a povíme si o tom, jak to bude. Samozřejmě každá doba přináší nové výzvy. Dneska je situace zcela jiná. Já jsem od vás nic takového neslyšel a my samozřejmě ty rozumné změny podporujeme. Nicméně já nevím, co vy tady napravujete. Je to vidět, jak napravujete.
Další faktickou poznámku má pan poslanec Kučera, připraví se pan poslanec Koskuba.
Zákon o posuzování vlivu na životní prostředí - paskvil. Zákon o výkupu pozemků - paskvil. Všechno z dílny vašich ministrů! Všechny tyhle zákony se budou muset znova novelizovat.
Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, za 25 minut snad skončí další úmorný den, kdy rozhodně nelze popřít, že se zákonu o elektronické evidenci tržeb tato Sněmovna nevěnuje dostatečně. Já nemůžu souhlasit s tím, že se tu někdo nemohl k tomu vyjádřit. A navázal bych na pana místopředsedu Filipa, který poměrně rozumně a pragmaticky nás vedl k jisté parlamentní kultuře. Dámy a pánové, my jsme skutečně ve třetím čtení. Mně to vadí, protože já třeba nekradu. Ale vím, jak to myslí. Nyní našla dramatickou chybu v součtech, za to se nesměji nikomu, to je správné a jistě i pan ministr Babiš ocení, že opozice tak velmi pečlivě čte jeho materiály. Ale parlamentní demokracie vám přece v tom případě umožňuje jednu věc. Jestli to považujete za tak zásadní, navrhněte vrácení do druhého čtení. Budeme o tom hlasovat. A skutečně hrozí, že ten zákon schválí. Ale to je přece normální parlamentní demokracie. Tak pojďme se bavit konkrétně a pojďme hlavně hlasovat.
Další tři faktické poznámky.
On tady chce vyvolat dojem, že jste nám snad jako nové vládní koalici předali zemi v pořádku, že jste nám ji snad předali dokonce v lepším stavu, než v jakém je teď. Tak já bych chtěl říct, že jediné, co jste nám předali, bylo zadlužení, které dosáhlo rekordní výše. A toho rekordu nedosáhl nikdo jiný než váš nejlepší ministr financí Miroslav Kalousek. O tom, že jste nám předali zemi, ve které byla blbá nálada, ve které společnost byla rozdělena. My se snažíme o opak. A chci vám říct, že není důležité, co si o tom myslím já. Jasně rozhodli o tom, koho chtějí mít ve vládě. Zda vás, nebo tu novou koalici. A když se dívám na preference, které teď mají vládní strany ve svém součtu, na preference, které mají bývalé vládní strany, tak myslím, že se jim nestýská.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Já bych si dovolil ohradit se proti nařčení svého kolegy z klubu předsedy kontrolního výboru Vladimíra Koníčka z buzerace. Vladimír Koníček je známý perfekcionista a puntičkář a já jsem si nevšiml, že by tady řešil nějakou mzdu. On tady řeší možné porušení zákona. Jako předseda kontrolního výboru na to samozřejmě má jako každý z nás právo, on jako předseda kontrolního větší. Prosím prostřednictvím předsedajícího kohokoli, včetně pana ministra Babiše, aby mému kolegovi Vladimíru Koníčkovi takovýmto způsobem nenadával.
Děkuji panu předsedovi klubu KSČM. Nyní pan poslanec František Laudát, který se přihlásil k faktické poznámce.
Já znám pana Koníčka řadu let a kolikrát zatápěl bez ohledu na stranické příslušnosti, a byť se v názorech zjevně neshodneme na řadu věcí, tak ve věcné rovině je málo poslanců, kteří se dílčím věcem věnují s takovou precizností. A skutečně toto osočování ze strany ministra financí si nezaslouží. Sociálním demokratům také to nevadí, a co všechno ještě nebude pravda potom? A k tomu, že Koníček závidí. Já nezávidím. Já naopak každému přeji bohatství. Rozdíl je v tom, že pan ministr financí díky svému naturelu přeje bohatství pouze sobě, od těch ostatních si ho chce brát. Informace, kolik on zaplatil na daních, jsou sice zajímavé, ale nejsou relevantní, stačí si to dát dohromady s tím, co už si ze státního rozpočtu, z peněz daňových poplatníků na různých dotacích vzal. To znamená minimálně když nic jiného, tak nula od nuly pojde.
Já bych ráda zareagovala na pana ministra, na jeho řeč, kde nás upozornil, abychom si zjišťovali informace. To jsem se snažila. To je zpráva BDO, která byla zveřejněna, kterou si nechalo udělat Ministerstvo financí. Takže jsem se pokusila zjistit informace. Zde se uvádí, že na provoz, tedy původně je tam špatný součet dokonce, tak roční provoz bude stát po mém lepším součtu 396 milionů, vy jste říkal 170 milionů, a EET systém 170 milionů. Také očekávaný přínos je zde vyhodnocen na 10 až 15 miliard. Takže jenom kde je možné si tyto informace ověřit. Chceme od vás věcné, pravdivé a objektivní informace, a místo toho, a o to jsem vás už prosila, zase najíždíte na vlnu té politické agitky.
Já bych se chtěl zeptat možná vás nebo někoho z předsednictva. Já jsem zaznamenal v médiích, že se předsednictvo usneslo na tom, že pokud bude debata ve Sněmovně vulgární, tak zakročí a přeruší schůzí.
Děkuji, budu si na to dávat pozor. Možná že jsme příliš okoralí některými výroky.
Tady by si nikdo neměl takhle zahrávat s kontrolním výborem. Ale i když zrovna v této souvislosti se zákonem o elektronické evidenci tržeb by možná bylo dobře, kdyby skutečně celý ten materiál, celá ta myšlenka, na které stojí, celá ta ideová základna byla podrobena důkladné revizi. Já jsem mluvil o tom, že celá ta myšlenka je založena na nějaké takové ideové podstatě, takovém fundamentu.
Pane kolego Tejci prostřednictvím pana předsedajícího, nemluvíte pravdu. Podívejte se na vývoj strukturálního deficitu. Ta čísla jsou jasná. Za pana ministra financí Kalouska se výrazně zlepšila situace ve věci deficitu. Ale co jsem chtěla říct vám, milí kolegové, zejména koaliční kolegové. Vy opravdu jako poslanci umíte hlasovat o zákonu, kde nebylo zodpovězeno na dvě zásadní otázky - co to přinese a kolik to bude stát? Paní kolegyně Kovářová tuto otázku položila naprosto jasně a ještě jako v kvízu dala panu ministrovi na výběr. Já si nemyslím, že lze hlasovat a dále jednat, aniž by pan ministr odpověděl na tyto dvě naprosto triviální otázky dvěma větami.
Já vám děkuji.
Já si na to nestěžuji, takový je prostě život. Ale demokracie není balšinstvo, demokracie je vláda práva. Prostě tady platí nějaká pravidla a my je respektujeme. Vy jste nám dnes omezili diskusní lhůtu jak v čase, tak v počtu vystupování a my proti tomu neprotestujeme, protože to vám prostě zákon o jednacím řádu umožňuje a vy jste se chovali podle zákona. My se chováme také důsledně podle zákona, tak proč křičíte, že vám potlačujeme vaše práva? My postupujeme podle pravidel. Totiž to je demokracie, ne kdo má většinu nebo menšinu, ale zda se chováme, nebo nechováme podle pravidel. Záleží na vás, zda vy ta pravidla budete chtít respektovat celou dobu, co budeme jednat o tomto zákonu, či ne. My je neporušíme.
Nyní tedy s faktickou poznámkou pan ministr financí Andrej Babiš.
Přinese to 18 miliard. Z těch 18 miliard jsou 4 miliardy pro obce a města. Paní Kovářová, RUD, pamatujete? Tak tady to máte. Zvedněte ruku za EET. A potom znovu zopakuji náklady. Zopakoval jsem zde náklady pro stát už minule, jak jsem četl hodinu, dneska jsem četl menší čas. Takže náklady jsou na vybudování ET systému, nepřesáhnou 370 milionů a provoz nebude stát více než 170 milionů ročně. Já vám to příště spočítám. To je několik měsíců.
Ve čtvrtek jsme tady projednávali, byť jenom krátce, povinné hlášení o DPH. Teď slyším stejnou cifru o EET - 18 miliard. Prosím pěkně, máme to chápat kumulativně, jako že 18 miliard přinese povinné hlášení a dalších 18 miliard elektronická evidence tržeb? Nebo to chápete jako společný výsledek těchto dvou blahodárných nástrojů?
Takže asi skleróza, pane poslanče. Zkuste si to přečíst.
Já bych to těm občanům, jak říkáte, tedy přála, ale nevím, na základě čeho jste to zjistil, ten posun o 8 miliard.
A vybíráme kolik?
Já vás požádám, kolegyně a kolegové, abyste po sobě nepokřikovali.
Ale on tu pan profesor Zlatuška není.
Není ani dobře připraven. A co se mě týče, tak jsem v něm postrádal a postrádám důkladné analýzy. Současně, a tady mám velkou obavu, se domnívám, že to není úplně náhoda, že tak jak tady ve Sněmovně něco přes ty dva roky působím, tak sleduji, jak se neustále utahují šrouby. Tomu nebo těm, kteří jsou opravdovým motorem ekonomiky, a to jsou ti malí a střední podnikatelé. To je motor, to je duch a to je i duše společnosti, která vytváří to jádro a v momentě, kdy my si ji takto zpracováváme, neustále na ně tlačíme, tak si myslím, že to prostor není. Já přiznám a cítím to ve společnosti že ano, ta podnikatelská sféra je do jisté míry rozpolcená, není to tedy jednoznačné, že by všichni vítali nebo všichni odmítali. To myslím, že určitá sonda je, jakkoliv znovu připouštím tu určitou podnikatelskou rozpolcenost. Velmi často, a dostanu se k tomu a i dnes o tom byla řeč, je to, které státy mají systém elektronické evidence tržeb. Co se stalo tedy v tom velmi často zmiňovaném Chorvatsku? Hned k tomu jedna poznámka. Všichni, nebo většina z vás jste v Chorvatsku určitě byli, určitě jste si vyzkoušeli, jak EET funguje v praxi. Nehledě k tomu... Paní kolegyně všude, já ne a oba jsme byli ve stejné zemi. No, došlo k tomu, že Maďaři podle slov jednoho z podnikatelů v Budapešti nedaleko parlamentu, a byl se mnou kolega z KSČM, ten mi to potvrdí, už umějí softwarově EET obejít. To je jenom praktická. Čili co se stalo v tom Chorvatsku, abych se v posledních dvou minutách aspoň vrátil. Takže výběr DPH v podstatě nezaznamenal žádné změny. V předchozích letech končili, protože to není úplně neobvyklé, že by končili živnostníci se svou činností, protože neustále to osciluje, tak to byla zhruba polovina. Naopak v Chorvatsku přibyly obchodní společnosti.
Já ještě poprosím o strpení. Přečtu omluvu pana poslance Adama, který se omlouvá dnes od 10 do konce jednacího dne. Další omluva je od pana poslance Šincla, který se omlouvá dnes od 11.30 do konce jednacího dne. Nyní zde mám dvě faktické poznámky - pokud je to faktická? Ne, tak v tom případě dám prostor paní poslankyni Lorencové s faktickou poznámkou a potom s přednostním právem vystoupí pan předseda Kalousek.
K výběru daní, kde bude zákon platit pro všechny stejně, jde jenom o to, aby toto nefungovalo. Všechny ty argumenty i ze strany opozice vlastně hovoří o tom, že o nic jiného nejde. Mně už to chvílemi připadá jako posedlost, jako křeč. Prostě za každou cenu zastavit to, aby tady skutečně došlo k transparentnímu výběru daní.